Jsem si vědoma, že pan ministr Lipavský je omluven a že dostanu písemnou odpověď. Vážený pane ministře, jsem si dobře vědoma současné mezinárodní situace, avšak nepřestávám věřit v mírové řešení invaze na Ukrajině a zabývám se tématem dalšího rozvoje nejen mezinárodních vztahů, ale také ekonomiky České republiky. Z tohoto důvodu vás interpeluji ve věci přípravy světové výstavy EXPO 2025 v Ósace. Výsledkem jsou reálné zakázky a spolupráce, které mnohonásobně vrátí investice vynaložené na realizaci účastí. Českou republiku vnímají jako důležitého partnera. Účast České republiky na EXPO v roce 1970, které proběhlo také v japonské Ósace, se dá považovat za jednu z nejdůležitějších prezentací České republiky. Dovoluji si přeskočit další odůvodnění a přejdu k otázce, abych nepřekročila dvě minuty. Dále bych ráda znala odpověď na otázku ohledně rozpracovanosti příprav na tuto významnou událost. Zájem o světovou výstavu EXPO 2025 v Japonsku je obrovský a již nyní je většina výstavních prostorů rozebrána. Doufám, že se zúčastníme a budeme důstojně reprezentovat Českou republiku.
Děkuji, paní poslankyně, a vzhledem k tomu, že pan ministr Lipavský je řádně omluven, můžeme přejít k dalšímu, kdo byl vylosován, a to je paní poslankyně Jana Berkovcová, která bude interpelovat pana ministra Petra Gazdíka.
Obracím se na nepřítomného pana ministra Gazdíka. Podle vašich slov vláda počítá s tím, že do České republiky může přijít až půl milionu lidí z Ukrajiny. V této chvíli jsou v Česku zatím přibližně stovky ukrajinských dětí, které kvůli válce opustily svou zemi, a jejich počty se budou rychle zvyšovat. Před českým školstvím tak stojí opravdu velká výzva připravit se na příval ukrajinských dětí. Nicméně první desítky až stovky dětí se už do škol hlásí nyní, proto se ptám, jak jsou naše základní školy připraveny na příchod desítek tisíc ukrajinských dětí. Vím, že dnes byla školám doručena metodika ministerstva školství, jak postupovat při integraci ukrajinských žáků. Klíčová otázka však je, zda bude možné navyšovat stávající kapacity škol. A na závěr. Dnes jsem se dozvěděla ještě o projektu Ukrajinské jednotřídky, v rámci kterého jsou vytvářeny třídy pro děti vyučované v ukrajinštině, vyučované rodilými mluvčími podle ukrajinských výukových materiálů, což samozřejmě znamená zjednodušení a zmírnění této těžké situace pro děti. Ale ptám se, co výuka češtiny, protože existuje přece předpoklad, že zde ukrajinští občané budou žít i dlouhodobě, a v tom případě nejpozději od září budou muset žáci stejně chodit do českých škol.
Paní poslankyně, děkuji.
Opět je zájem o doplňující otázku.
Proč tedy vláda škrtá a šetří zrovna na zdravotně postižených občanech?
To byla doplňující otázka a reakce pana předsedy vlády. Prosím.
Moje odpověď bude opravdu velmi stručná, že druhá polovina roku 2022 je pozdě. No, všichni víme, v jaké situaci se nacházíme, jak se nachází veřejné finance, a taky kdy přišla naše vláda, kdy převzala naše vláda odpovědnost.
Děkuji a před další interpelací ještě omluva. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mašek dnes mezi 18. hodinou a půlnocí z důvodu nemoci. A prosím, paní poslankyně Alena Schillerová.
To na úvod. Já to nekritizuji... Zvládne toto váš seškrtaný rozpočet? A kdy připravíte novelu?
Poprosím o dodržování času.
Říkám znovu, není vyloučeno, že budeme muset přikročit potom k nějaké změně. Samozřejmě to když říkám, tak tím se nevylučuje, že může být významnější dopad na některé konkrétní firmy, pro které tento trh tvoří významnou součást jejich prodejů. Tam Ministerstvo práce komunikuje s těmi firmami a připravuje opatření.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Teď jsem dostala informaci, že pan ministr Válek ruší svojí omluvu a dorazí. Také si dovoluji připomenout, že odpoledne se budeme věnovat bodu 111, což jsou ústní interpelace. A nyní dávám prostor pro případné návrhy na změnu schváleného pořadu schůze. Hlásí se pan předseda Fiala.
A jako další bod by to byl bod číslo 32, sněmovní tisk 8, zákon o celostátním referendu. Takže to jsou dva návrhy hnutí SPD na dnešní opoziční okénko.
Děkuji, pane předsedo. Ano, prosím?
Děkuji.
Prosím, pan předseda Benda. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Takže zatím máme navrženy čtyři body.
Samozřejmě, prostředky trestního práva jsou variantou ultima ratio, tedy v případě verbálních trestných činů jenom při mimořádně závažném jednání, které překračuje limity svobody projevu, se dá nějak právně zasáhnout.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím.
Děkuji, pane premiére. Kombinace těchto dvou věcí může být zneužita.
Máte zájem o reakci, pane předsedo?
Tam ta nejasnost nebo ta neurčitost až taková není. Znovu opakuji, je to výzva, je to apel, jsme v mimořádné situaci, tak na to pan nejvyšší státní zástupce upozorňuje.
Poté se připraví pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky." A tak se ptám, proč není ve zmiňovaném programovém prohlášení vlády alespoň malá zmínka o zákonu o obecném referendu, když ho požaduje minimálně půl milionu občanů České republiky, kteří volili hnutí SPD, jež má prosazení zákona o obecném referendu jako svou prioritu, když v programovém prohlášení říkáte, že chcete hájit zájmy všech občanů České republiky.
Vážený pane poslanče, děkuji za otázku, za připomenutí programového prohlášení vlády. A to se snažíme realizovat od prvního dne, kdy nám voliči dali důvěru. A proto jsme také při přípravě programového prohlášení naší vlády zapojili do toho zástupce zaměstnavatelů, odborů, tripartitu, ale také všechny relevantní svazy, odborové organizace a další klíčové zájmové skupiny, které se zabývají příslušnými věcmi. Tak to je a nevidím to nijak zle. Za koalici SPOLU, kterou jsem vedl ve volbách, mohu říct, že jsme ani voličům neslibovali, že bychom něco takového udělali. Takhle se na to nedá dívat.
Ještě před Vánoci 15. prosince jsme se sešli a řekli jsme si i s ohledem na to, že jsme zachytili ne zcela přesné a pravdivé informace, že klíčové jednání, kdy skutečně budeme hlasovat a kdy si i pozveme pana doktora Šarocha, kdy si dáme možnost, aby poslanci vystoupili, bude 18. ledna. To jedno z nich, o kterém teď budete hlasovat, respektive dneska bychom měli hlasovat, tak to máte na stole. Ta usnesení odešla v souladu s jednacím řádem 20. ledna. Takže já jsem to spočítala. To je takový stručný přehled k tomuto případu.
Ještě než mu slovo udělím, přečtu další omluvy a oznámení. Pan ministr dopravy Martin Kupka se omlouvá od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů. Nyní poprosím pan zpravodaje výboru Josefa Cogana, aby se ujal slova.
Žádost však musí vždy obsahovat vymezení skutku, o který jde, a předpokládanou právní kvalifikaci. Poslanecké sněmovně, jak se má v dané věci rozhodnout. Na tomto jednání byla poslanci Andrejovi Babišovi umožněna osobní účast, kterou nevyužil. K věci se vyjádřil prostřednictvím písemného vyjádření, s vydáním nesouhlasí.
Není ani problém kompenzační vyhláška za poslední tři měsíce loňského roku, která v současné době je domlouvána, dohadována. Já jsem informoval, respektive moje náměstkyně informovala Asociaci hejtmanů o tom, kdy bude dokončena kompenzační vyhláška za měsíce říjen, listopad, prosinec. Nebude jejich péče absolutně na úkor péče českých obyvatel, ale jsem si vědom toho, že je potřeba nějakým způsobem rozvíjet zdravotní péči, vycházet z toho, že budou potřeba nové centrové léky, že budou potřeba nové výzvy, a proto v pátek předložím ministrům k diskusi návrh novely nebo paragrafu do tohoto zákona o úhradách za státní pojištěnce, který by měl od 1. ledna valorizovat. Vychází to z poměrně složitých matematických modelů diskutovaných zatím s pojišťovnami a s Ministerstvem financí.
Děkuji a táži se pana poslance, jestli chce ještě doplňující otázku? Nechce. Děkuji, pane poslanče.
Já ji dám příště, protože pan ministr Blažek byl omluven, nebyl tady, takže bych si to povídal sám pro sebe, ale pan ministr průmyslu tady je, takže využiji ty interpelace, které mám, pokud na ně na všechny dojde řada. Předpokládám, že i vám jako ministrovi chodí do mailů aspoň tolik, co chodí mně, takže musím říct, že to je rekordní počet podnětů od občanů. Takže tolik první dotaz a podle té odpovědi pak budu na to navazovat v doplňkové otázce.
Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych zodpověděl dotaz ohledně dotací, které Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje spotřebitelským organizacím. V první řadě chci zdůraznit, že jsem si vědom významu, který spotřebitelské organizace zastávají v této společnosti.
Děkuji za slovo.
Pan zpravodaj pro prvé čtení tohoto tisku je samozřejmě pan poslanec Benda. Prosím. Vracím se k přerušenému bodu Odhlásím vás všechny, protože je tady zájem o odhlášení. Jenom shrnu, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme: u tisku číslo 1 bod číslo 25, což je návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování, hlasujeme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já tedy zahajuji hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Opět budeme hlasovat o návrhu, který zazněl.) Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. Vidím tady přihlášení k faktické poznámce pana poslance Berkovce, nicméně nejsme v rozpravě, proto vás odmažu.
Je nepopiratelné, že současné legislativní nastavení čerpání sociálních dávek a fungování tohoto systému v praxi umožňuje v mnoha ohledech účelové chování a jednání jejich příjemců a žadatelů o ně. Chování a jednání, které je na hraně zákona, či dokonce za ní, chování a jednání, které vede k tomu, že jsou tyto dávky vypláceny mnohdy zcela mimo jejich zákonný účel.
Prosím opravdu o klid zejména v pravé části sálu!
Potvrzují to i výsledky kontrol těchto orgánů. Úřad práce například v roce 2019 uvedl, že na základě rozsáhlé kontroly osob v jeho evidenci čerpajících sociální dávky, které uváděly, že nemohou plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci či úrazu, zhruba 30 % z nich porušovalo příslušná opatření anebo nepokrytě podvádělo. Tyto dávky jsou tedy v mnoha případech zneužívány jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně a taktéž i z důvodu mnoha mezer v příslušných zákonech. Proto je třeba v těchto zákonech, zejména v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, provést takové změny, které tuto praxi ukončí anebo ji alespoň minimalizují. Změny, které by mimo jiné zaměstnancům úřadů práce také umožnily efektivnější kontrolu oprávněnosti čerpání sociálních dávek. Změny, které by současně vedly k významné úspoře veřejných prostředků. Obdobně je nutné provést podstatné změny v zákoně o státní sociální podpoře, zejména co se týče pravidel pro čerpání příspěvku na bydlení, a taktéž i v zákoně o životním a existenčním minimu, který definuje, jaké typy příjmů se zohledňují v posuzování žádostí o příslušné sociální dávky. Cílem návrhu je rovněž vnést do systému nepojistných sociálních dávek pravidla, řád a spravedlnost a omezit na naprosté minimum možnost jeho zneužívání, které je zejména zneužíváním veřejných prostředků, peněz daňových poplatníků. Paní předsedkyně, já vás poprosím...
Já poprosím kolegyně a kolegy opravdu - hlavně pravá část spektra, prosím, přesuňte své diskuse do předsálí.
Ještě k těm vyloučeným lokalitám. Vedení města Bílina na Teplicku nedávno poslalo české vládě a zákonodárcům otevřený dopis, ve kterém upozorňuje na dlouholeté a postupné sestěhovávání problémových obyvatel z jiných míst v republice, kteří ztěžují život ostatním obyvatelům města. "Situace s nepřizpůsobivými občany v našem městě už je neúnosná," píše vedení města. "Situace v sociálně vyloučených lokalitách v našem městě, kterých pomalu přibývá, je dlouhodobě neutěšená.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky", což jsem právě učinil.
Také děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a nyní, ještě než otevřu podrobnou rozpravu, nebo respektive, mám tu přednostní práva. Dobře, takže já si v tuto chvíli dovolím k předloženému návrhu zákona otevřít podrobnou rozpravu. Paní ministryně, máte slovo.
Krásné dopoledne, dámy a pánové. Všichni víme, co se děje na Ukrajině. Ruská agrese má a bude mít dlouhodobý dopad na naši bezpečnost. Musíme proto urychlit modernizaci našich ozbrojených sil a toto navýšení je jedním z prvních kroků, které chystáme. Do jednání zapojujeme státní podniky. Všem je nám tedy jasné, že podobně, jako my se snažíme doplňovat naše sklady a pořizovat různé zbraňové systémy, úplně totéž dělají všechny další země. Všichni soupeříme o stejné výrobní kapacity, což se bude promítat nejen v čase plnění dodávek, ale může to mít vliv i na finální cenu. Nicméně musíme to udělat, musíme nakupovat. Vytváříme komplexní seznam akvizic, které vycházejí z potřeb armády a který dle úkolu bude zakrátko předkládán na vládu. V tuto chvíli ten zmiňovaný požadavkový list směřujeme především do těchto oblastí. Abyste měli ty informace podrobné, tak jenom stručně: ruční palebné zbraně, pistole útočné, pušky, kulomety, přepravní technika pozemní i vzdušná, náhradní díly pro vojenskou techniku, munice. Závěrem chci zdůraznit, že se jedná skutečně o navýšení, které pokrývá to, u čeho máme jistotu, že budeme určitě schopni to letos nakoupit. Samozřejmě jsme připraveni na to, pokud by bylo nadále v průběhu roku potřeba navyšovat obranný rozpočet v souvislosti se zhoršením situace nejen na Ukrajině, a také v souvislosti s tím, pokud by se objevily příležitosti pro další urychlenou modernizaci armády.
Děkuji paní ministryni obrany. Jsme v podrobné rozpravě, další, kdo je přihlášen s přednostním právem, je předsedkyně klubu hnutí ANO paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. Paní předsedkyně, já vás ještě v úvodu přeruším. Znovu bych požádala o klid v jednacím sále. Projednáváme státní rozpočet, druhé čtení. Pokud potřebujete něco projednat, prosím, běžte do předsálí. Děkuji.
Takže dovolte mi pár slov v rámci druhého čtení státního rozpočtu, které se koná v situaci, kterou jsme si několik dní nazpět neuměli představit. Naše západní civilizace je po třiceti letech relativního klidu ohrožena vojenským konfliktem jen pár stovek kilometrů od našich hranic.
Poprosila bych o klid v jednacím sále. Nyní se tedy zeptám, jestli je nějaké vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu schůze? Nikoho nevidím, takže bychom v tuto chvíli jednali o bodu Poprosila bych, aby k pultu, který je připraven, přišel pan ministr financí a zároveň zpravodaj rozpočtového výboru, respektive předseda rozpočtového výboru, pan Josef Bernard. Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého bych v tuto chvíli poprosila, aby se ujal slova, a zároveň bych požádala všechny poslance a poslankyně o klid v jednacím sále, a pokud si potřebujete něco vyřídit, abyste šli do předsálí jednacího sálu. Počkám ještě prosím na klid.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes budu mít opravdu krátké úvodní slovo. Chtěl bych v této chvíli poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a speciálně pak rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.
Také děkuji, pane ministře.
Bohužel, nacházíme se v rozpočtovém provizoriu, já už to nechci zpětně vyčítat vládě, vyčítala jsem to několikrát, měla jsem k tomu řadu argumentů, nebudu je opakovat, a dnešním dnem k tomu všemu vcházíme do nouzového stavu, který také nekritizujeme, jak jste si všimli, protože víme ze své vlastní zkušenosti, že to je pouze právní rámec pro řešení krize. Co však je velmi špatně, nejsme na to připraveni z pohledu veřejných financí. Přitom si všichni tady musíme přiznat: Nelžeme si, prosím, do kapsy, že to, o čem se tady budeme bavit, je zastaralé, nepopisuje aktuální potřeby a musí být co nejrychleji novelizováno. Paní ministryně obrany, prostřednictvím paní místopředsedkyně, teď vystoupila, obhájila svůj pozměňovací návrh na 1 miliardu. Já jsem projela s panem šéfem generálního štábu, panem generálem Opatou, několik posádek a viděla jsem ten stav, ty diametrální rozdíly. Naše armáda určitě má kam dávat peníze. Takže my to podpoříme, my to nekritizujeme, říkáme, že to stačit nebude. Prostě to je něco, co - jak se říká u nás na Moravě - mi hlava nebere. Zrovna tak Ministerstvo vnitra. Kolik se tam škrtlo? Máme nouzový stav. To všechno je v pořádku, my to podporujeme, podporujeme politiku této vlády v této krizi, uprchlické krizi, kterou vyvolala agrese Ruska na Ukrajinu, nicméně to všechno bude něco stát. To nevadí, že je to váš návrh. Dává smysl a my ho podpoříme. Stejně tak jako podpoříme všechny vaše potřebné věci, se kterými přijdete. Ale znova na vás apeluji, zvažte to. Čeká vás novela zákona o státním rozpočtu, vy už to dneska víte. V dubnu bude nová makroekonomická predikce. To znamená, přehodnoťte některé vaše škrty, prosím. Veřejné zdravotní pojištění hospodařilo v roce 2021 s deficitem 13 miliard. Já vím, že mají na rezervách přes 50 miliard. Mají to díky politice naší vlády, která tam navyšovala platbu za státního pojištěnce, ale hospodařili s deficitem 13 miliard. A musíme se o ně postarat, mají různý zdravotní stav. Já to mám všechno za sebou, mám za sebou sedm rozpočtů, neměla jsem z toho nikdy radost, nepřeji vám to, vím, jak je to nepříjemné. Přehodnoťte tyto věci, protože vás čekají obrovské, obrovské výdaje. Vy víte, že tam máte malé rezervy. Já si to umím spočítat jako bývalá ministryně financí. Máte tam jednotky miliard, takže tu novelu budete muset udělat. Nezapomínejme, že naši lidé mají obrovské problémy s energetickou krizí, začínají mít obrovské problémy s dalšími... s inflací a s těmito věcmi. Já dostávám denně - a vy také, určitě - dostáváte od lidí zprávy a lidé se bojí. Takže pomozme všem, ale nezapomínejme i na naše lidi. Prosím, tyto úvahy mějte, protože vy teď máte tu exekutivní zodpovědnost.
Děkuji paní předsedkyni.